Já vám děkuji, pane poslanče, vaše interpelace bude odpovězena písemně. A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která bude přednášet interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nerespektování soudních rozhodnutí.
Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď.
Děkuji, vážený pane předsedající. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že v právním státě musí soudní rozhodnutí respektovat každý, a čím výše je postaven v nějakém případném státním aparátu, tím spíše je musí respektovat.
Já vám děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplnění. Není tomu tak.
Děkuji za slovo.
Na popud vašeho Ministerstva vnitra musela obec vyhlášku zrušit s tím, že není možné omezovat odběr z veřejného vodovodu, případně selektivně určovat, k čemu voda bude použita. Ministerstvo životního prostředí tak dotaci na dešťovku podmiňuje splněním podmínky, kterou Ministerstvo vnitra vyhodnotilo jako nezákonnou. To je situace zjevně absurdní. Proč Ministerstvo životního prostředí zformulovalo takový požadavek? Bylo to po dohodě s Ministerstvem vnitra? Bude Ministerstvo životního prostředí na tomto nesmyslném požadavku trvat, nebo jej opustí?
Vážený pane ministře, dostal jsem od starosty obce Šumice doklady, které se týkaly prověrky železničních přejezdů v obci Šumice.
Vážený pane ministře, to, co chci interpelovat, není nic nového. Již víc než deset let zaplavují média, internetová i tištěná, znepokojivé zprávy o kšeftech a výnosném podnikání se seminárními a závěrečnými pracemi vysokoškolských studentů. Ti si je nechávají v řadě případů zpracovat na zakázku a za nemalou úplatu u různých firem, které se na tuto činnost specializují a studentům své služby nabízejí celkem otevřeně na sociálních sítích. Dnes studentům hrozí varování, podmínečné či okamžité vyloučení a podle novely vysokoškolského zákona poté odebrání titulu, ale není toto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Co chystáte?
Děkuji paní poslankyni.
Ty základní nástroje tady teď v současnosti máme. Přijde mi, že to je spíše otázka, jak využívat.
Děkuji za tu odpověď. To jsou ty možnosti, o kterých jsem mluvila já i vy, jak to třeba postihovat. Nestálo by za to navázat nějakou spolupráci nebo otevřít diskusi i třeba s Ministerstvem spravedlnosti a vnitra ohledně právě těchto firem, kde je ta hranice, kam až můžou jít? Jestli naopak na této straně není to, co by se mělo nějakým způsobem řešit.
Já odpovím úplně jednoduše. V této chvíli nevím. Nemám to rozmyšleno. Nevím, jaký by byl ten postup, k čemu by se vyvolalo... A pak najednou důkazy, kde není žalobce, není soudce, jsme v této situaci, která se možná netýká jenom tohoto podvodného prodeje. Takže v této chvíli vám nedokážu odpovědět.
Pan poslanec Karel Šidlo bude interpelovat nepřítomného ministra financí Ivana Pilného ve věci financování regionů soudržnosti.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením 1450 ze 7. prosince roku 2016 žádala vládu, aby předložila rozpočtovému výboru do 1. března letošního roku návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků. Dotazy: Jaká byla přijata opatření k eliminaci uvedených rizik? Jaká byla přijata rozpočtová opatření pro zajištění krytí závazku regionálních rad? Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu a veřejnosti.
Tak ještě jednou dobrý den. Pokud vím, tak už se tam řeší personální otázky. Nicméně kariérní řád ještě není schválen. To znamená, můj dotaz je, co se stane, pokud kariérní řád nebude schválen.
Neříkám to tady já, ale říká to i váš kolega ve vládě. Na závěr tohoto mého prvního vystoupení prosím přijměte některá má doporučení, která samozřejmě nemusíte - a já se osobně obávám, že ani nebudete - respektovat, i když stávající dysfunkční stav v souvislosti s NEN vás k tomu přímo vybízí. Nejen že to jde, ale že v případě, že se tomu tak nestane a stávající koncesionáři budou posílat stížnosti do Bruselu, tak se bude vracet. Nabízí se tedy otázka: Je tedy vhodné riskovat tyto vratky a funkční systém nahrazovat NENem, který funguje, když to řeknu velice zjednodušeně, pouze s výhradami? Vidíte, sama jste na tenhleten problém svého času narazila. Tak prosím buďte hodně opatrná, ať se tento problém nemusí znovu otevírat a dále řešit. Nicméně to je předmětem podnětu konkurenčních společností, které mají vlastní komerční nástroje." Dokument, na který se ministryně odvolává, není znaleckým posudkem a byl dokončen až po vyhlášení zakázky. Komerční firmy nemohou být také z logiky věci přece jakoukoliv konkurencí MMR. Že by neznalost zákona nebo právního prostředí? Další vyjádření paní ministryně. ÚOHS si nechal udělat vlastní posudek, který říká opak. Takže se domnívám, že proti sobě budou bojovat znalci. A můj komentář: Paní ministryně nejspíše neměla prostor si nález ÚOHS prostudovat detailně. Zmiňovaný znalecký posudek figuruje jen jako jeden z mnoha důkazních materiálů a také se zabýval převážně kvalitou zadávací dokumentace. A skutečnost? Další tvrzení: NEN musíme mít. Skutečnost: NEN nemusíme mít. Naše legislativa ani Evropská komise jej nepožaduje. Ale nyní je velice obtížné udržet tento projekt při životě a stává se z něj jen efektivní prostředek pro někoho na čerpání stovek milionů ze státního rozpočtu. Ještě ani nefunguje, a už se bude muset kupovat nový software. Například pořízení licencí na Oracle, který se do řešení dostal kvůli změně způsobu řešení, bude stát určitě přes 100 milionů korun. A ty, daňový poplatníku, zbytečně plať a plať. A ještě jedno tvrzení: Musí se v něm zadávat. A jaká je realita? Podle rozhodnutí ÚOHS, odstavec 380, je NEN zcela minoritní platforma pro zadávání veřejných zakázek. Proč skoro po dvou letech od dokončení nástroje a vynaložení stovek milionů korun jej využívá méně než sto zadavatelů a podíl na objemu veřejných zakázek je pod půl procentem? Je to reálně tristní stav. A na samotný závěr tohoto mého prvního vystoupení ještě oficiálně požádám o písemnou podrobnou analýzu technické proveditelnosti právních a ekonomických dopadů a dopadů veškerých rizik spojených se změnou nebo zachováním současného stavu elektronizace veřejných zakázek prováděných vaším ministerstvem. Děkuji za vaše následující odpovědi a přirozeně i za urychlenou nápravu nelichotivého, nešťastného stavu v souvislosti s NEN. A vám všem, kolegyně a kolegové, za trpělivost a některým snad i za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Ještě předtím, než paní ministryně přistoupí k pultu, přečtu došlé omluvy. Paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vážený poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem také ráda, že se konečně můžeme vidět v této věci. Možná by i vaše veřejnost, která se na vás kouká, to měla vědět, jakým způsobem hovoříte o ministrovi této vlády bez ohledu na to, že se to týká problematiky NEN. Na všechny vaše interpelace jsme řádně odpověděli. V obou případech, respektive ve třech případech jsem byla omluvená. V jednom případě došlo k administrativní chybě, jak jste byl s tím seznámen. A možná trochu změníte i celkový nástroj. A některé věci, které nebyly pravdivé, tak se k nim také vyjádřím. Dobrá práce. Úvodem mi tedy dovolte uvést informace o vzniku celkového Národního elektronického nástroje. V roce 2012 byl zahájen vývoj Národního elektronického nástroje, a to na základě zakázky realizované v otevřeném zadávacím řízení. Nabízené nabídkové ceny za realizaci díla byly od společnosti DATASYS 150 milionů korun, dále Accenture za 200 milionů korun, společnost NWT, respektive NWT byla vyřazena z důvodů chybějících informací v nabídce. Chyběla například typová úloha, což byl podklad pro hodnocení. Výsledkem této veřejné zakázky bylo vybrání nejvýhodnější nabídky od společnosti DATASYS. To znamená, NEN byl vyvinut společností DATASYS.
Dále jsem si nechal vytáhnout čísla třeba jenom za Plzeňský kraj, což je středně velký kraj. A to říkám, že je tam 312 ubytoven. To znamená, aby tady zahraniční pracovníci a cizinci rotovali bez možnosti trvalého pobytu, podmíněné konkrétním pracovním místem, konkrétně zaměstnavatele, který by měl plnou odpovědnost. Jakýkoliv přestupek či trestný čin by znamenal okamžité vyhoštění. Pochopitelně zákaz slučování rodin.
Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Ilustrativní jsou čísla. Ve Středočeském kraji zůstane více než 60 projektů v celkovém objemu cca 937 milionů korun, které jsou připraveny k realizaci, ale nemají zajištěny finanční zdroje. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol nedostatečné. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Děkuji za odpověď.
Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo. Mohu zmínit i dopravu, na platy řidičů. Ale vůbec žádné zdroje nešly ze státního rozpočtu k navýšení platů zaměstnanců v kultuře. A proto se vás, vážený pane premiére, ptám, jak a kdy toto budete opravdu už konečně řešit a kdy přijmete účinná opatření? Děkuji také za odpověď.
A já vám děkuji za vaši interpelaci. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka se dvěma interpelacemi.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, 7. června jste v bodě 351 jednání Poslanecké sněmovny hovořil o tom, jak vláda plní programové prohlášení a že uskuteční razantní krok ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Musím konstatovat, že řada pracovníků v sociálních službách nevnímá rozdíly mezi platy a mzdami, i když jejich nominální rozdíly tvoří až 2 tisíce korun. Tyto však reálně tvoří pouhých 60 % potřeby krajů. Zvýšení tak bude nižší než ohlášených 23 % a v neziskovém sektoru, který nemá solventní zřizovatele, rezervy nejsou žádné. Plánování mzdových nákladů v neziskovkách na tento rok se připravovalo vloni a bez signálu na razantní změnu. Moje prvá otázka tedy zní, zda metodika, kterou vytváří příslušný odbor MPSV, použít vyrovnávací platbu je právně čistá a nemůže narazit. Ona totiž naráží již na finanční limity, které zřejmě nebyly dobře propočítány, a mohlo by prý dokonce dojít k porušení evropské legislativy nedovolenou podporou. Pane předsedo, všichni pracovníci sociálních služeb jsou potřební. Co hodláte s jejich nerovnoprávným postavením udělat?
Já vám také děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který má dvě interpelace.
Vážený pane premiére, několik občanů se na mě obrátilo s dotazem, co mají společného Parlamentní listy s Parlamentem České republiky. Dříve vycházely také jako tištěný měsíčník vydávaný od roku 2003 postupně čtyřmi různými komerčními vydavateli.
Prosím, můžete pokračovat ve své další interpelaci.
Členské země, které se chtějí ucházet o Evropskou lékovou agenturu a Evropský orgán pro bankovnictví, musejí podat přihlášku do 31. července. Žádná země ale nemůže hostit obě agentury současně. Evropská léková agentura, EMA, a Evropský orgán pro bankovnictví, EBA, zaměstnávají v Londýně více než tisíc lidí. Česká republika se rozhodla usilovat o Evropský orgán pro bankovnictví, pro jehož získání má podle vlády lepší pozici.
Nejvyšší kontrolní úřad našel celou řadu pochybení. Zakázku na provoz NEN vyhrála firma Tesco Software a tento projekt je vysoutěžen na pět let. Po konci tohoto období se financování projektu začne znovu řešit a další náklady začnou opět nabíhat. A zase zbytečně. Vyvstává tedy obava, že k tomuto analogickému aspektu bude docházet i nyní, což je ale v přímém rozporu s primárním záměrem MMR mít tento nástroj zcela zdarma. NEN nebyl schopen podle mých informací až do února letošního roku získat certifikaci elektronického nástroje, čtyři měsíce byl tedy jeho chod bez certifikace. Celý projekt je předražený a v této kvalitě i pro zadávající veřejnost obsahově zbytečný. Jeho pokračování pouze prodlužuje agonii a zvyšuje další náklady. Stát bohužel nemá v dnešních podmínkách flexibilitu ani legislativní volnost, aby úspěšně realizoval softwarový projekt. Role státu dnes spočívá - a to teď jako komunista řeknu bohužel - spíše v definici prostředí prostřednictvím legislativy, nikoliv v tomto prostředí soutěžit s komerčními subjekty. Dle mého názoru je tedy třeba se zamýšlet nad zastavením projektu NEN nebo nad jeho novou a zcela unikátní koncepcí. Veřejné zakázky by mohly být v rozporu se zákonem, mnohdy na hraně trestní odpovědnosti. Jedná se o zoufale zastaralý a jen omezeně funkční produkt, dodaný se zpožděním několika let. Existují již zmíněné úvahy MMR o zavedení povinnosti tak, aby zfušované dílo vůbec již a ještě někdo využíval. Mnohé subjekty se obávají nekonečně rostoucích nákladů. Uživatelé NEN jsou nespokojení a podvedenou se cítí velká část podnikatelské veřejnosti. Čekají nás bohužel nekonečné a vyčerpávající boje o udržení projektu v chodu. Celkem je aktivních 66 profilů zadavatele. Jak je ale možné, že na 533 zadaných zakázek je pouze 390 registrovaných dodavatelů, si lze jen velice obtížně odpovědět. Problém takto nízkého počtu dodavatelů bude nepochybně velkým problémem pro MMR, které se snaží přesvědčit zadavatele, že NEN v červenci 2017 převezme roli, nebo měl by převzít roli, elektronického tržiště. Na současných elektronických tržištích je však registrováno více než 25 tisíc zadavatelů, dodavatelů. Jak transparentně probíhají soutěže na NEN, když je více soutěží než registrovaných dodavatelů, je také zajímavá otázka, a to nikoliv jen pro statistiky. Není to přece jenom již trošku moc peněz? Tedy nehospodárné zacházení s prostředky státu? Stávající rizika provozu NEN - to je další kapitola této zprávy, kterou předložila paní ministryně. Dozvídáme se z ní, že na provoz NEN bude potřeba vynaložit další nemalé množství peněz, aby se vyřešila technická podpora pro komponenty využívané v informačním systému NEN. Lze se domnívat, že původní technologie byla zakoupena před pěti lety, tedy v roce 2012, a nyní bude končit její záruka i životnost. Technologie původně stála 20 mil. korun a dá se odůvodněně předpokládat, že podobně nákladná bude i její obnova. Žaloba se opírá o skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj figuruje zároveň jako regulátor a soutěžitel na stejném trhu. Svým konáním jako regulátor zvýhodňuje svoji pozici v roli soutěžitele na úkor ostatních soutěžitelů, což se dá demonstrovat například na účelové komplikaci při přístupu k Věstníku veřejných zakázek nebo při stanovování podmínek pro elektronické nástroje. Žaloba rovněž podpírá svá tvrzení skutečností, že soutěžitel nabízí na trhu nástroj, který vznikl v rozporu se zákony České republiky, tedy je právně vadný. Nabídka NEN je podporována klamavou reklamou ohledně funkčnosti nástroje, případně povinnosti jeho použití. Žalobce rovněž v jednání MMR spatřuje skutečnosti naplňující definici nekalosoutěžního jednání, tedy rozpor s dobrými mravy soutěže, i jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Tolik pouze pro informaci podaná žaloba. Ale proti NEN existuje nejen odpor veřejnosti, ale i odpor ze strany některých ministerstev. Jak to, paní ministryně? Zástupci resortů na tomto jednání upozornili, že problémy s NEN eskalují na vedení svých resortů, a nevyloučili další oslovení ministryně pro místní rozvoj k řešení problémů s NEN. V tomto ohledu na vás, paní ministryně, apeluji, abyste účast kompetentního představitele MMR zabezpečila i do budoucna, když už sama nejspíše tuto problematiku nepovažujete za nutnou, ale spíše až za druhořadou. Ministr zemědělství Marian Jurečka dokonce vám jako své koaliční kolegyni píše - a teď mi dovolte citát: Dovolte, abych tímto dopisem vyjádřil své značné znepokojení ze stavu příprav na povinné zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN a komunikace vámi řízeného ministerstva v této věci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne, dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A nyní dávám slovo poslankyni Heleně Langšádlové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane nepřítomný premiére, v rámci vládou schválených závěrů auditu národní bezpečnosti bylo od ledna 2017 ustanoveno Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, a to na Ministerstvu vnitra. V závěrech auditu národní bezpečnosti v kapitole s názvem Působení cizí moci, strana 61, je jako jedno z opatření uvedeno: zřízení pracovišť na příslušných úřadech pro hodnocení dezinformačních kampaní a jiných projevů vlivů cizí moci. Ráda bych se však dotázala, v jaké podobě a rozsahu budou tato pracoviště fungovat na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu obrany České republiky. Sdílím názor vlády a závěry zmíněného auditu, že koordinace v oblasti strategické komunikace a obrany proti dezinformačním kampaním nemůže stát pouze na jednom resortu, ale měla by zahrnovat koordinovaný systém všech relevantních institucí. Role zmíněných resortů je nezastupitelná, jelikož velká část dezinformací se týká zahraniční a obranné politiky České republiky. Vážený pane premiére, prosím o informaci kdy, v jaké podobě a rozsahu budou na uvedených ministerstvech pracoviště zřízena.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, v souvislosti obrovských zásob lithia v Krušných horách se ptám, co je pravdy na tom, že zásoby už vlastní soukromý investor. Občané této země jsou totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů. OKD byla proti tomu kapka v moři. Proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh dokonce dvakrát a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů. Jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek, ideálně v rámci blížících se voleb. Apeluji na vás, abyste okamžitě zastavil jakékoliv aktivity spojené s přechodem vlastnictví uvedených ložisek do rukou soukromých investorů.
Já vám také děkuji.
Ta mění celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy, výzkumu a inovací a především nových technologií. Vážený pane premiére, vládou založená Aliance Společnost 4.0 je určena ke koordinaci agend jednotlivých ministerstev. Sám víte, jak často resortismus škodí v řešení aktuálních problémů.